Vy jste se ptal, co je dneska největším problémem této stavby. Tak teď poté, co zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje už obstály i test soudní žaloby, tak jsem přesvědčen, že největším problémem v současné době je to, že občanské sdružení vedené panem Firbasem se snaží, aby tato dálnice nestála. On je za tím, že ty zásady územního rozvoje nebyly platné, a jsem přesvědčen, že bude dělat další pokusy. Nicméně my se na to chystáme. Druhým problémem je, že se dá ta dálnice dneska rozdělit od Pohořelic na tři části. První část je ten obchvat Mikulova. Tam jsem přesvědčen, že jsme na tom docela dobře. Největší problém bude projít územím kolem novoměstských nádrží. Takže já vám chci slíbit - stejně vám jako celé Poslanecké sněmovně - že udělám všechny kroky k tomu, abychom tu stavbu posunuli dál. Samotnému mně nebylo příliš hezky, když jsem byl na otevírání toho předposledního úseku v Rakousku, kam jsem byl pozván, a vysvětloval jsem, jak to u nás jde dlouho a složitě. Ale zatím prostě ta situace je taková.
Vím, že tento problém vůbec na vás neleží, leží to na těch předchozích, to je mi jasné.
Pan ministr nebude odpovídat, protože to nebyla doplňující otázka. Na řadě je pan poslanec Ondřej Veselý, připraví se paní poslankyně Aulická Jírovcová. Pan poslanec Veselý interpeluje ministra spravedlnosti Roberta Pelikána.
Mám tam tři konkrétní dotazy.
Děkuji.
Dobrý den, vážený pane předsedající, vážení páni ministři, kolegyně, kolegové. Naše lesy jsou v současné době ohroženy obrovskou kůrovcovou kalamitou. Nebyla provedena téměř žádná obranná a ochranná opatření. Důsledkem byla kůrovcová kalamita v loňském roce. Upozorňuji, že už ne pouze na Šumavě, ale i na Moravě a na dalších lokalitách. Navíc v reakci na to vypověděly Lesy České republiky bez sankcí smlouvy s dodavateli prací. Podotýkám, že značnou část byznysu v lesích ovládají firmy majetkově propojené se společností Agrofert. Vznikl tak velice nebezpečný precedens, který nemá v polistopadové historii našeho lesnictví obdoby. V současné době je kalamitní dřevo zpracováno pouze tam, kde nebyly tyto smlouvy vypovězeny, a tam, kde si Lesy těží samy. Vím, že v současné době jsou nasmlouvávány nové smlouvy a opět většinově s firmami, které jsou napojeny na Agrofert. Tím, že není kalamita zpracovávaná, je porušován zákon a lze očekávat, že dojde k dalšímu obrovskému poškození porostů. Situaci navíc ještě zhoršilo rozhodnutí ministerstva v loňském roce, které vydalo opatření obecné povahy spočívající v zákazu úmyslných těžeb. Moje otázka zní, jaká preventivní opatření proti expanzi kůrovce ministerstvo připravuje a kdy případně budou uplatnitelná v praxi.
Dobrý den, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte mi, abych reagoval na tyhle připomínky. Nicméně zareaguji na to, tak jak říkala paní poslankyně. Bohužel tyto monokultury jsou nejvíc poškozovány. Spousta opatření se nedělala dobře. Vyhláška 101 říká, jakým způsobem se postupuje při invazi těchto invazivních škůdců. A jestli je takový stav, tak potom vám říká, co máte dělat následný rok. Ale při té kalamitě, která dneska vznikla, absolutně neodpovídá. Bude v krátké době podepsána, ale už teď se jí můžou všichni vlastníci řídit. Takový dostali od nás pokyn. K tomu podle vyhlášky, staré vyhlášky 101, začaly klást lapáky. Ano, musíme k tomu vyvodit opatření jak personální, tak posílit veškeré těžební kapacity. Bohužel historie Lesů České republiky je velice složitá. Já půjdu na krátkou ukázku. Tohle jsou těžby, poslední tři sloupečky jsou těžby za tyto tři měsíce. A tady vám ještě ukážu jenom výsledky. Vy, co jste déle ve Sněmovně, tak se pak zeptejte těch starších kolegů - toto jsou zisky Lesů České republiky před zdaněním - proč při stejné těžbě zisky byly takové, jaké jsou na tomto grafu. Uděláme všechno pro to, přijali jsme spoustu opatření, ale bohužel klimatickou změnu nepřekonáme. Není to jenom tím, že voda nemůže... Jestli ona nespadne, tak tam prostě není, bohužel. Takže uděláme veškerá opatření, co se týče ministerstva. Chtěl bych se ještě pozastavit nad pověřenými obcemi.
Děkuji.
Asi je to rozhovor na delší čas, na to tady teď nemám, ale mám ještě dvě drobné otázky. Jestli o něčem takovém uvažujete.
Děkuji.
Myslíte úmyslné těžby? Těm malým vlastníkům, kteří nemohli těžit?
Takže chceme selektivně, pokud budeme samozřejmě navyšovat ty platy. Takže to nejsou sliby, to je jenom investiční plán, který se sepíše, potom se na to podíváme a z hlediska priorit, z hlediska návratnosti, z hlediska dopadu na život lidí to budeme realizovat.
Děkuji, pane předsedo.

Ti podle dopisu sedí na dvou židlích a prosazují naprosto rozdílné zájmy.

Většina z nich podniká přímo ve zdravotnictví anebo ve farmacii. Také mají jako lidé z blízkého okruhu ministra velký vliv na rozhodování ve zdravotnictví. Mohou tak ovlivňovat výběrová řízení, dodávky zdravotnických služeb, produktů atd.

O této kauze se můžeme dočíst také v médiích. Je důvodem mlčení to, že na pozici náměstka figuruje pan Filip Vrubel?

Ostatně jde o vašeho ministra zdravotnictví. Nově si začal pan ministr dosazovat blízké osoby i do přímého řízení organizací.
Doufám, že nevadí, že neříkám v demisi.
A Adam Vojtěch je jeden z nejlepších ministrů této vlády. A on ty šnajdroidy popravuje. My máme skvělé zdravotnictví, skvělé lékaře, skvělé sestřičky, ale nemáme tu efektivitu. My tady nenakupujeme transparentně a centrálně. Takže to jsou nesmysly, jsou to lži. Já jsem to četl. A věřte mi, že když něco takové je v médiích, tak já se starám. A Adam mi to vysvětloval několikrát. Není to pravda. Ale Adam s tím sektorem nemá nic společného. A všichni říkali, že to nezvládá. Pamatujete si, když profesor Beneš chtěl svůj cyberknife? Tak ho nepustili ani dovnitř, nechali ho za dveřmi. Takže věřte mi, že české zdravotnictví je skvělé. Byla tady šéfka zdravotní mezinárodní světové organizace a všichni říkají, jsme málo efektivní. A pokud v Německu nakupuje dohromady 70 nemocnic a ve Francii 150, tak mi věřte, že my chceme to zdravotnictví dát do pořádku, proto máme i ten investiční plán. A to, co vy říkáte, já jsem o tom slyšel a pan ministr vám potvrdí, že to není pravda, že jsou to jenom pomluvy.
Je tomu tak. Prosím paní poslankyni.

Já když jsem dával trestní oznámení, vždycky jsem je podepisoval. Není to pravda a já ministrovi věřím, stojím za ním. Já jsem si to prověřoval a věřte mi, že v rámci hnutí měřím každému stejným metrem. Takže pojďme se na to setkat a určitě vás přesvědčíme, že se mýlíte.
Další byla vylosována v pořadí interpelace paní poslankyně Kateřiny Valachové s názvem financování jízdného z rozpočtu MŠMT.
Posledním případem, který vidíme, je uzavření interního oddělení v Nemocnici Mělník. Ona se nedá pravděpodobně řešit nějakým mávnutím kouzelného proutku, je to celá řada opatření, která je nutné udělat systémově. Chceme, a už na tom pracujeme, snížit administrativní břímě, které také dopadá hlavně na ten ošetřovatelský personál. Takže to je také systémové řešení.
Děkuji.
Děkuji panu ministrovi za to, že se k této otázce postavil čelem. Úplně často to nedělám, nicméně v jednom vás, pane ministře, chytím za slovo a neberte to nijak osobně. Takže tady bych vás chtěl poprosit, protože zdravotníci v nemocnicích na tuhle informaci čekají, jak to tedy skutečně s těmi mzdami v příštím roce bude.
Děkuji.
Aktuálně probíhá dohodovací řízení. Předpokládám, aspoň tak jak Ministerstvo zdravotnictví monitoruje právě to dohodovací řízení, že i zdravotní pojišťovny vnímají ty problémy a že se tam počítá skutečně s nárůstem úhrad, které by měly sloužit k navýšení odměňování, zejména tedy u zdravotních sester. Těch segmentů je celá řada.
Pan poslanec Chvojka je omluven, pan poslanec Farský je také omluven, prosím paní poslankyni Valachovou.
Děkuji za slovo. Přitom neziskový sektor poskytuje služby, které jsou na jedné straně potřebné a na straně druhé často finančně i společensky nedoceněné. Víme, že neziskový sektor nemá na finanční podporu ze strany státu právní nárok. A já se proto ptám, zda Ministerstvo práce a sociálních věcí neuvažuje zahrnout alespoň některé druhy služeb do sekce mandatorních výdajů.
Děkuji.
A tentokrát i k přítomnému. Jedná se o malou skupinu pacientů, dětských pacientů, kteří by mohli mít na základě doporučení odborné společnosti a názoru odborné společnosti profit z této léčby. A poté tedy pojišťovna reaguje.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. To ostatní může být i důvodem toho, proč zkrátka pojišťovny nejsou schopny reagovat do týdne, jak říkáte, protože těch případů skutečně jsou desítky, tisíce. To znamená skutečně, aby tam byla nějaká jasnější pravidla. Takže to chceme a musíme také k tomu změnit legislativu. Ten § 16 samozřejmě by měl sloužit skutečně jako výjimka výjimek, což se úplně neděje. Jednak to, že samozřejmě ta správní řízení právě u Státního ústavu pro kontrolu léčiv často trvají velmi dlouho. Často se ty léky posuzují třeba i pět let. Takže na to se teď také zaměřujeme. My máme vytvořenu na ministerstvu pracovní skupinu, která má za úkol zlepšit dostupnost inovativních léků pro pacienty. Připravíme to v tomto roce.
Děkuji. Pan poslanec, pokud má zájem.
Já za odpověď děkuji. Existuje nějaká šance, jak ten proces v krátkodobém horizontu zrychlit?
Pokud si správně pamatuji, tak u VZP je to někde 20 tisíc žádostí, které byly úspěšné. Nevím, kolik jich bylo celkově. Podle mého názoru by to skutečně řešilo to, že pokud by to bylo posuzováno z jednoho místa, v tomto případě by se to mohlo zefektivnit a zrychlit.
To byla poslední interpelace. Přerušuji jednání Sněmovny do zítra do 9 hodin, kde se zde všichni společně sejdeme.
Dostatek pracovníků má. My ho bereme morálně jako platné, budeme se jím řídit.
Děkuji panu ministrovi.
Mám jenom prosbu nebo žádost. Podle informací, které mám, že ta rychlá spojení mají smysl, především když budou mít návaznost do okolních států. Na to nestačí ani jednotliví dopravci. A zase pro náš kraj je velmi důležité, aby to spojení pokračovalo dál na Polsko. Velmi často se mluví o těch rychlých spojeních jenom z Německa, jestli je to přes Drážďany, nebo na Mnichov do Prahy. A ty práce by mohly být koordinované z obou stran.
Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě. Pan ministr již podal vysvětlení, už nebude dále vystupovat. Naznačuje z místa, že nikoliv. Dokonce říkal na mikrofon a já jsem nedával pozor. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Jakuba Michálka ve věci neutěšených platů úředníků. Děkuji. Otevírám rozpravu a prosím pana poslance, aby přednesl svou interpelaci.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Veřejná správa je prostě extrémně neatraktivní zaměstnavatel. A jestliže tady v politických programech mluvíme o tom, že bychom chtěli digitalizovat stát, tak na to samozřejmě potřebujeme velmi schopné zaměstnance, kteří zvládnou používat i moderní technologie a budou motivováni k tomu, aby poskytovali práci s vysokou efektivitou a měli vysokou produktivitu. Jiný příklad. Uvádí, že její odměna činila 22 860 korun, což je pořád podstatně méně než prodavačka. Takže si myslím, že to vypovídá o tom, že stát není atraktivní zaměstnavatel. Když se podíváte třeba, co dělá hlavní město Praha, tak opravdu dělá jedny z nejsložitějších projektů v České republice, například má na starosti výstavbu tunelu Blanka, má na starosti budování metra, má na starosti další složité věci, jako je třeba územní plánování a rozvoj kolem trasy metra D, kde je rozvojový potenciál těch ploch pro územní plánování přes 57 mld. korun. Protože vláda kandidovala ve volbách s tím, že bude řídit stát jako firmu. To znamená, že se musí adaptovat na trh práce. Nemůže to celé fungovat na tabulkách, které jsou plošně stejné pro celou Českou republiku a nezohledňují trh práce v konkrétních lokalitách. Bohužel k tomu nastavením systému nedochází. Například uvádí, že v první řadě je nezbytné zdůraznit, že mzdová politika jednotlivých zaměstnavatelů v podnikatelské sféře nemůže být s ohledem na charakter a organizaci veřejné správy sama o sobě důvodem k úpravám platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Nikoho nevidím, takže jestliže se nikdo nepřihlásí, rozpravu končím.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, garanční výbor se mezi druhým a třetím čtením touto novelou nezabýval. Bylo to na základě rozhodnutí Sněmovny. Takže navrhnu proceduru sama. V rámci druhého čtení nebyly podány žádné pozměňovací návrhy. Vzhledem k tomu, že tyto pozměňovací návrhy spolu souvisí, tak je nezbytné o nich hlasovat společně.
To považuji za vhodné. Takže já vás poprosím.
Stanovisko výboru je k oběma pozměňovacím návrhům souhlasné.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tyto dva pozměňovací návrhy. Tento návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Všem vám děkuji a končím tento bod.
Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Starostové a nezávislí podali jednu z novel. Během projednávání došlo k jednání mezi jednotlivými kluby a došlo se ke kompromisnímu návrhu, který říkal, že neveřejné informace budou, co se týče movitých věcí a závazků, kromě toho ještě u neuvolněných budou neveřejné údaje o příjmech, a to vyjma statutárních měst. Veřejnými údaji by tedy byly věci nemovité, cenné papíry, zaknihované akcie a podíly v obchodních korporacích. Dále se objevily ještě další pozměňovací návrhy, se kterými jako předkladatelé souhlasíme. Na závěr bych si dovolila říci, že tato novela se netýká zákonodárců, tedy poslanců a senátorů. Ti půjdou zcela ve veřejném režimu. Za druhé bych chtěla říci, že majetková přiznání budou vyplňovat všichni, jen některé údaje by byly neveřejné. Zároveň bych chtěla poděkovat také Sdružení místních samospráv, Svazu měst a obcí, Spolku pro obnovu venkova, panu starostovi Helekalovi a ostatním, kteří se podíleli na tom, že jsme došli k nějakému kompromisnímu řešení.
Ptám se, zda má někdo zájem.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se té diskuse účastnili na půdě pracovní skupiny pana předsedy Vondráčka. Věřím, že je to všem zcela jasné. Ta diference tam bude potom na úrovni veřejných funkcionářů a myslím, že ta výsledná podoba je takto správně. Děkuji vám všem za to, že tuto novelu podpoříte a svým způsobem tady všichni společně možná zachráníme komunální volby, které se budou konat letos na podzim.